Jsem si vědom, že návrh tohoto zákona podepsali s jedinou výjimkou zástupci všech poslaneckých klubů. Předpokládám však, že většina kolegů podepsala tento zákon s co nejlepším úmyslem, aniž by se hlouběji zabývala tím, jaký je skutečný záměr předkládané novely a jaké mohou být jeho skutečné dopady. Návrh zákona považuji za rizikový a ze všech výše uvedených důvodů navrhuji jeho zamítnutí v prvním čtení. Pokud tento návrh neprojde, pak navrhuji vrácení předkladatelům k dopracování.
Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Svobody.
Dovolte mi, abych vaším prostřednictvím oslovil kolegu Urbana. Má to jeden zásadní háček. To říkal můj otec, když hovořil o komunistické straně, ve které nikdy nebyl, ale říkal mi to jako příklad, proč nemám do politiky chodit: Podívej se, kam ta strana zahne, a co pak budeš dělat?
Jedná se o řádnou přihlášku do rozpravy? Faktickou poznámku? Pojďte, máte slovo, pane poslanče.
Myslím si, že to tady dokazujeme každým dnem.
Neeviduji nikoho s přihláškou do rozpravy. Nejprve dám hlasovat... Není tomu tak. Dobře. V tom případě přistoupíme k hlasování. Tento návrh byl zamítnut. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí - to znamená, museli jsme souhlasit s návrhem na zamítnutí. Neprošel, v tom případě pokračujeme dál. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
Děkuji za slovo. Například jestli si příští týden nepůjdeme zabruslit.
Já na rozdíl od svého kolegy pana předsedy Kalouska tak překvapen nejsem.
Chvojkovo vystoupení zřejmě bude mít soudní dohru. "Ti samí lidé z bývalého vedení ERÚ, kteří dopustili solární boom, dnes sedí v Legislativní radě vlády a zametají stopy za solárními barony. Speciálně se jedná o Antonína Panáka," prohlásil Chvojka ve vysílání České televize. Antonín Panák, který dnes pracuje jako energetický konzultant ve firmě Ernst & Young, podá za tyto výroky na Chvojku žalobu. Velkou pozornost přitahuje také termín, ke kterému budou moci lidé vypovědět smlouvu o dodávce energie uzavřenou s podomním prodejcem či prostřednictvím internetu. Pravidelně se do hry vrací návrh, aby se dvoutýdenní lhůta nepočítala od data podpisu smlouvy, ale až od termínu zahájení dodávky. Za takové řešení lobbuje ČEZ a další velcí dodavatelé energie, kteří by tím získali mnohem více času na přemlouvání ztracených zákazníků k návratu. Pokud bude návrh schválen, vystaví se Česko riziku sankčního řízení, takzvaného infringementu, ze strany Evropské komise. Pokud si některá země stanoví vstřícnější podmínky z pohledu zákazníka, Komise to posuzuje jako narušení podmínek jednotného trhu a vyžaduje změnu pravidel," varuje Antonín Panák z poradenské firmy Ernst & Young. Takový návrh se navíc zdá být nadbytečný. "Ten obecně umožňuje spotřebiteli v případě distančních smluv a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Tato úprava se uplatní i v případě smluv týkajících se dodávek elektřiny nebo plynu," uvedl Alexander Mackanič z firmy PwC Legal. Hospodářský výbor v minulém týdnu doporučil schválit poměrně rafinované znění, se kterým přišli poslanci ze sociálního výboru. Tato úprava energetického zákona se na první pohled tváří, že je v souladu s evropskými pravidly. Odstoupení od smlouvy bude opravdu možné do 14 dní od uzavření. Někdo chce pomoci odběratelům energie, jiný investorům do fotovoltaiky. Zprávy, příběhy a story o tom, jak byly a nebyly připojovány solární elektrárny, tedy spíše o tom, jak za podivných okolností byly připojovány, jsou přece všem známé dostatečně a věřím, že i všem přítomným poslancům v této Poslanecké sněmovně. Dále pokračuji v citaci: Poslanec svůj návrh odůvodňuje tím, že tato skupina investorů stihla svoje elektrárny dokončit včas. Doplatili na to, že ČEZ je včas nepřipojil k rozvodné síti. Tito investoři se nyní domáhají svých práv soudní cestou. Svým návrhem chce pomoci majitelům středně velkých solárních elektráren třeba z řad zemědělských podniků. Vydělají však na něm i majitelé poměrně velkých solárních parků. Jmenovitě třeba advokát Daniel Honzík, který se proslavil svojí účastí v kauze sporné restituce pozemků po prvorepublikovém velkostatkáři Juliovi Bečvářovi. Vynechat nelze ani negativní dopad na státní rozpočet. - Podotýkám, že pořád uvádím citaci. Konečný verdikt vynese v dubnu Poslanecká sněmovna, až přijde na řadu třetí čtení novely. - Čili rozhodneme o tom dnes a já věřím, že Poslanecká sněmovna rozhodne správně. Na využití obnovitelných zdrojů v energetice má názor snad každý. Platí to samozřejmě i pro členy dolní komory Parlamentu. Energetický regulační úřad se původně snažil do zákona protlačit strop maximální možné výroby dotované elektřiny za rok. Ten by postihl hlavně provozovatele vodních, větrných a solárních elektráren, u nichž objem výroby závisí na zvolené lokalitě a na počasí. Od hospodářského výboru v minulém týdnu však pro svůj návrh podporu nezískal. Podle informací týdeníku Ekonom chce část poslanců tímto krokem uškodit holdingu Agrofert vlastněnému Andrejem Babišem. ERÚ totiž do novely propašoval snížení limitu na 5 megawattů. Stát by se tím dostal do konfliktu s provozovateli pěti elektráren, kteří by kvůli snížení limitu o podporu přišli. Celý hospodářský výbor navrhuje zmírnění podmínek pro obnovitelné zdroje, které se nacházejí ve fázi schvalování. Získání provozní dotace již nemá být podmíněno dokončením stavby do prosince letošního roku, klíčové bude datum zahájení územního řízení.
Další volbou byl U této volby ještě musím doplnit to, že volební komise v souladu s novým zákonem o Státním fondu kinematografie losovala funkční období jednotlivých členů. Dnes los rozhodl o tom, že paní Tereza Brdečková bude mít funkční období na jeden rok a pan Petr Bilík a Iva Hejlíčková budou mít funkční období na tři roky. Všichni zvolení se ujímají svých funkcí od 5. dubna.
Máte slovo, pane poslanče.
Předložím vám nyní jednotlivé body, které tento návrh oproti stávající úpravě přináší. Pokud jde o tzv. přiměřenou míru pohostinnosti při pořádání kongresů vzdělávacích akcí, tak zákon tento pojem přesněji vymezuje a říká, jaké náklady může farmaceutická firma uhradit lékaři nebo lékárníkovi. Mají to být pouze čtyři druhy nákladů, a to na ubytování, stravu, dopravu a registrační poplatek. Víme, že často ty poregistrační studie sloužily či jsou marketingovými studiemi na propagaci konkrétních léčivých přípravků. Víme to i z aplikační činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který nedávno tuto záležitost také řešil. Podle našeho názoru už jsou neodpovídající a my navrhujeme jednotlivé pokuty navýšit na trojnásobek s tím, že ta nejvyšší možná pokuta podle tohoto zákona by činila maximálně 15 mil. korun. V zákoně také navrhujeme zakázat reklamu na pohřební služby v areálech nemocnic a zařízení sociálních služeb. Nepřipadá nám úplně etické, jak jsme se setkali i v některých zařízeních, že tato reklama je tam provozována, a na základě podnětu nemocnic, zdravotnických zařízení, sociálních ústavů, ale i obcí navrhujeme tento zákaz. Chtěl bych ujistit, že tomu tak není. Tento náš návrh zákona vyčleňuje ze svého režimu tzv. pobídkové programy zdravotních pojišťoven. Předkladatelé měli spíše na mysli preventivní programy než pozitivní listy. Za předkladatele si také dovolím konstatovat, že souhlasíme s tímto předběžným návrhem na doplnění tohoto návrhu zákona.
Co se týká obnovitelných zdrojů, největší pozornost zatím upoutal návrh umožňující dělení či slučování solárních elektráren. Energetický regulační úřad varoval před účelovým dělením, aby se majitelé zařízení dokončených v roce 2010 vyhnuli placení srážkové daně. Podle odborníků nelze účelové dělení elektráren považovat za reálné. "V praxi by rozdělení fotovoltaické elektrárny o výkonu 1 MW znamenalo vybudování 33 nových přípojných míst. Taková investice nedává ekonomický smysl," poznamenal Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost. Hypotetické riziko nakonec poslanci sami odstranili a přidali pojistku, že dělením se nelze zbavit povinnosti odvádět srážkovou daň. Energetický zákon nyní směřuje do finálního třetího čtení. Aprílový termín se zdá být s ohledem na dosavadní průběh schvalování novely naprosto optimální. A já věřím, kolegové, že dnes nenadělíme občanům České republiky aprílový žertík. Toto by neměl rozhodovat Energetický regulační úřad, kterého se to týká, ale zákonodárný sbor. Takže prosím, nenechme si to sebrat a nenechme se zmanipulovat úředníky, kteří zjevně překračují své kompetence, s čímž naprosto souhlasím, že o tom budeme rozhodovat my poslanci v Poslanecké sněmovně. Další obdobu solárního boomu už si nemůže česká ekonomika dovolit. Takový finanční dopad má mít novela energetického zákona podle odhadů ERÚ. Ministerstvo průmyslu i energetické podniky považují tento odhad za nesmyslný. Pokud bude předložený návrh energetického zákona schválen, vystaví se Česko riziku sankčního řízení. Klíčová je poslední pasáž s názvem: Co přináší novela energetického zákona? Příspěvek na zelené energie nebude odvozen pouze od výše spotřeby, ale také od počtu a velikosti jističů u maloodběratelů či maximální výše odběru u velkých odběratelů. Smlouvy uzavřené přes internet či u podomních prodejců bude možno bez sankcí ukončit do 15 dní od zahájení dodávky energie. Dodavatelé budou muset svoje zákazníky informovat o každém úmyslu změnit smluvní podmínky a upozornit je na právo odstoupit v případě nesouhlasu se změnou. Změní se pravidla pro financování obnovitelných zdrojů. Energetický regulační úřad ERÚ bude muset při stanovení regulovaných cen brát ohledy na finanční stabilitu distributorů elektřiny a plynu. Vzniknout má pětičlenná rada ERÚ, což povede k omezení pravomocí předsedy úřadu. Zřejmě se tak stane až v srpnu 2017, kdy skončí mandát Aleny Vitáskové. Kontrolní činnost v oblasti podporovaných zdrojů energie přechází z působnosti Státní energetické inspekce na ERÚ. Nejdříve prý Energetický regulační úřad argumentoval miliardovými dopady do cen, které neuměl vysvětlit, naše poslance si někdo měl omotat kolem prstu, všechno je jen bouře ve sklenici vody. Těmto argumentům nerozumím a považuji je za urážlivé. Ano, existuje tady nějaká snaha toto řešit. V tuto chvíli, kdy máme zákon definitivně schválit, není zcela jednoznačně, respektive vůbec stanoveno, jak se bude tento problém v budoucnu řešit. Problém tedy zůstává a nemá lhůty. Znovu uvádím, že je tady informace o tom, že tato věc je, zdůrazňuji, pouze v řešení v tuto chvíli. U elektřiny a tepla bude částka minimálně stejná, spíše mnohem vyšší - ale zůstanu při zemi. To už jsme u 40 miliard korun. Dalším problémem s finančním dopadem je změna platby fotovoltaických elektráren, která má pomoci snížit platby velkým podnikům, kde i Ministerstvo průmyslu a obchodu říká, že jde o 3 miliardy korun. Problém je, že to bude podpora průmyslu na ještě asi 17 let, tedy je potřeba počítat s celkovým dopadem minimálně 50 miliard korun. Jsme na asi 90 miliardách korun, které přiznalo i ministerstvo, a to jsme ještě ani pořádně nezačali. Mluvíme tedy zase o jednotkách miliard korun. Rada ERÚ dalších 86 milionů ročně, tedy další jednotky miliard korun za dobu jejího - určitě báječného - fungování. Takže jsme asi na 100 miliardách korun jenom hrubým odhadem. Já bych přidal ještě další náklady spojené se zmatkem na trhu, hrozba plateb za finanční nestabilitu regulovaných subjektů, kterou nikdo neumí spočítat, a další a další. Už jenom teď jsme na 150 miliardách i s rezervou, ale samozřejmě se ministr Mládek bude bránit, že takto to nejde počítat.
Tou první je odstranění duplicit s kontrolním řádem a zjednodušení licence pro vývozy při veletrzích, výstavách, předváděcích akcích. Třetí skupinou je revize definice vojenského materiálu. Poslední skupinou je úprava správních poplatků. Návrh právní úpravy zákona se dotkne právnických a podnikajících fyzických osob, žadatelů a držitelů povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem. Pro vaši informaci uvádím, že v současné době je evidováno cca 200 držitelů tohoto povolení. Novelou jsou dále dotčeny orgány státní správy.
Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu jako garančnímu výboru.
A nyní k výsledkům. Jak jste jistě zaznamenali, z těch sedmi volebních bodů jsme jeden nerealizovali, protože oba kandidáti odstoupili, takže tu mám šest výsledků. První volbou byla volba jednoho člena Dozorčí rady Vinařského fondu. Vydali jsme 164 hlasovacích lístků, odevzdáno jich bylo 163, jeden nebyl odevzdán. Výsledky u Dozorčí rady Vinařského fondu jsou následující: Miloslav Janulík obdržel 44 hlasů a Josef Uhlík 115 hlasů, takže zvolen byl Josef Uhlík a tato volba končí. Chci předeslat - a mám z toho velkou radost - že jsme byli úspěšní a zvolili jsme všech devět členů. Konstatuji tedy, že jsme Státní fond kultury obsadili kompletně. I zde bylo vydáno 164 lístků, odevzdáno 163, jeden odevzdán nebyl. Dalším bodem bylo osm členů Kontrolní rady Technologické agentury. I zde jsou počty stejné, tedy 164 vydaných lístků, kvorum nutné pro zvolení bylo 83, odevzdaných lístků 163, jeden neodevzdán. Dalším volebním bodem byla Kontrolní rada Grantové agentury. Tam předesílám, že jsme zvolili z těch osmi členů zatím pouze dva a dalších šest budeme muset vybrat ve druhém kole.
Prosím, máte svoji zpravodajskou zprávu.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás seznámil se zpravodajskou zprávou k tomuto tisku. Zavádí bez bližšího upřesnění pojem pobídkové programy zdravotních pojišťoven za účelem hospodárného nakládání s prostředky veřejného zdravotního pojištění, aniž by bylo alespoň minimálně vysvětleno, co konkrétně tyto pobídkové programy jsou. Současně návrh zákona tento nový pojem označuje za aktivity, na které se zákon o regulaci reklamy nevztahuje. Při setkání odborníků konaném za účelem podpory předepisování, prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých přípravků nebo při jejich setkání na vědeckých kongresech a jiných obdobných odborných akcích může být sponzorem nebo pořadatelem poskytnuta účastnícím se odborníkům, myšleno především předepisujícím lékařům, pohostinnost formou zajištění dopravy či úhrady cestovních nákladů, přiměřeného ubytování a stravy a také registračního poplatku. Novela zpřesňuje pravidla pro poskytování vzorků humánních léčivých přípravků osobám oprávněným je předepisovat a omezuje se poskytování vzorků těch přípravků, které jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Upravuje a rozšiřuje se definice sponzorování vědeckých kongresů, a to na jiné obdobné odborné akce. Nově se také stanoví i odpovědnost fyzických osob za nabízení, slibování a poskytování darů či nepřiměřeného pohostinství či ubytování, aby fyzické osoby nemohly být využívány jako prostředníci sponzora - právnické osoby. Novela dále vyjímá ze zákazu reklamy zveřejňování prodejních ceníků nebo katalogů takových léčivých přípravků, pokud zároveň neobsahují žádné informace o vlastnostech nabízených léčivých přípravků k nasměrování pacienta do lékárny s nejnižším doplatkem za léčivý přípravek, a tím se pokouší vymezit mantinely hospodářské soutěže mezi lékárnami. Tento návrh má tedy evidentně zvýhodnit řetězce lékáren, které dosahují nejnižší marže od dodavatelů. Současně novela zakazuje šíření reklamy na pohřební služby ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb. To je má zpravodajská zpráva a současně se hlásím do rozpravy. Děkuji za pozornost.
Máte slovo v rozpravě, pane poslanče. Mohu tedy požádat jednotlivé kolegy, kteří řeší jiné problémy, aby je řešili v předsálí?
Předkládaná novela zpřísňuje regulaci reklamy v oblasti humánních léčivých přípravků patrně se žádoucím cílem omezit korupci. V tom se shoduji s předkladateli. Zvolené nástroje regulace jsou však nevhodné a nedostatečné, a to zejména z následujících důvodů. Regulace se soustřeďuje především na reklamu cílenou na odborníky lékaře, na poskytování vzorků, klinické studie a podobně, tedy na regulaci vztahu farmaceutický průmysl - lékař. Tento vztah je již v současnosti podrobně regulován platným zákonem o regulaci reklamy. Vychází se přitom patrně z předpokladu, že lékař nebo lékárník jsou těmi hlavními, kdo ovlivňují, které léčivé přípravky se předepíší, vydají, spotřebují a zobchodují, a že tedy největším rizikem jsou pobídky odborníkům motivující je ke zbytečné nebo nevhodné preskripci. To však neodpovídá skutečnému stavu v českém zdravotnictví. Jde například v nemocnicích o pozitivní listy nemocnic a zohlednění léčiv či zdravotnických prostředků s bonusem od dodavatele. To je běžná praxe každého dne. V lékárenství pak jde o pozitivní listy distribučních řetězců.
Tam já bych se velmi přimlouval k tomu, aby Ústava nějakým způsobem ten problém vyřešila. Kandidoval do voleb úplně bez jakýchkoli problémů, jakéhokoli obvinění. Pak sem přišel a řekl: a já se toho mandátu nevzdám. My jsme s tím nemohli vůbec nic dělat, ani jeho politická strana ani Sněmovna jako celek. Jediné řešení, které bylo možné přijmout, bylo řešení, které řeklo: nevyplácí se mu plat. Já si myslím, že tady se řešení nějaké najít dá. Už když jsme o tom diskutovali v minulém volebním období, tak jsem se klonil k tomu, aby v takovém případě nějakou kvalifikovanou většinou vyslovila ztrátu mandátu Poslanecká sněmovna v případě odsouzení za úmyslný trestný čin, abychom se nedostávali do situací, kdy někdo dostane měsíc vězení nebo dostane i dejme tomu vyšší vězení, ale za politický delikt, řekněme, za nějaký typ projevu nebo za nějaký typ vyzrazení tajemství, o kterém nakonec stát usoudí, že vyzrazeno být nemělo, že by tam měl být ten dohled Poslanecké sněmovny. Stejně tak si dokážu představit, že někdo navrhne vrácení k přepracování a řekneme předkladatelům: druhou částí jsme připraveni se zabývat. Snížení ztráty mandátu z ústavní úrovně na úroveň jednacího řádu pro nás je nepřijatelné.
Já vám děkuji. Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Stupčuka a pak dvě řádné přihlášky - pana poslance Blažka a pana poslance Chvojky. Máte slovo.
Díky za pozornost.
Já vám děkuji.
Já také věřím tomu, že je lepší používat selský rozum při Ústavě než jenom právničinu. Čili já s tímhle přístupem souhlasím. A ta strana třeba zanikne, to se může stát. Čili já si myslím, že ten návrh je potřeba domýšlet.
Já vám děkuji.
Proč právnické kličky? Protože právníci i v demokracii podle mého názoru nikdy nevidí rovnou cestu a jdou nějak klikatě, i když třeba k dobrému cíli. Já jsem taky zažil spoustu chvil ve své politické straně, kdy jsem měl pocit, že možná mě má ráda méně, než si myslím. Jestli ten návrh právně je v této chvíli nějak složitý, že se tady právníci hádají, to chápu. To je podle mého přesvědčení naprosto nepřijatelné, a proto nemůžu podporovat návrh, který by zamítal snahu docílit této věci.
Já vám děkuji. A nyní řádně přihlášený pan poslanec Chvojka.
Nicméně je třeba připomenout jednu věc.
Nyní podle pořadí pan poslanec Skalický, připraví se pan poslanec Štětina.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, v reakci i na text zpravodaje bych chtěl říct asi následující. Krátce historicky: Tato novela v podobném znění a s nějakými základními parametry zde byla projednávána zhruba před třemi lety, kdy byla poslána do zdravotního výboru, který se touto problematikou zabýval.